Nejdříve se budeme zabývat návrhem na přikázání. V tomto ohledu se ptám, jestli je návrh na jiný garanční výbor. Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru Poslanecké sněmovny. Organizační výbor nenavrhuje přikázat jinému výboru. Má někdo další návrh k přikázání? Není tomu tak. Zbývá nám tedy hlasovat o návrhu na prodloužení lhůty k projednání o 20 dnů. Kdo je proti? Děkuji vám. Riskujete totiž tím, že ve vašich volebních obvodech nebudete mít absolutně posluchačů, pokud nebudete rozumět rozpočtovému určení, to všichni dobře víte.
Jsou to další peníze pro kraje, jen tak stručně řečeno. Takto vymezené podíly byly od roku 2012 korigovány ve vazbě na předpokládané efekty přijímaných daňových opatření. Kraje návrhem získají v rámci rozpočtového určení daní prostředky, o jejichž použití budou moci rozhodovat samostatně.
Jde o velice jednoduchou novelu. Je to změna sazby podílu DPH, které bude odváděno na kraje. Myslím si, že to je dobrá zpráva pro naše kraje, a prosím o schválení této novely do druhého čtení.
Děkuji panu poslanci, zpravodaji a otvírám obecnou rozpravu, do které mám jako první přihlášenu paní poslankyni Věru Kovářovou.
Pane ministře, máte pravdu, mohly by to být i peníze na památky. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr zde řekl, že jsou to peníze pro kraje, a já si myslím, že by bylo správné, kdyby mohl říci, že jsou to peníze pro kraje, obce a města. Leží totiž před námi návrh zákona, kterým se mají navýšit příjmy právě jen krajům. O tom, zda půjde i o reálné navýšení, rozhodne úspěšnost výběru daní. Ten zatím podle informací, které se ke mně dostávají z obcí, měst a krajů, bohužel pokulhává. Myslím, že by se pan ministr měl k tomuto problému v rámci projednávání předloženého návrhu vyjádřit. Pokud chci něco rozdělovat, musím to něco nejdřív mít. Chci ale jasně říci, že nepatřím k těm, kteří by tento návrh zcela zavrhovali. Třeba proto, že přichází krátce před krajskými volbami, ač může leckomu připomínat klasický předvolební dáreček nebo alespoň téma, o kterém je možné hovořit v rámci předvolební kampaně. I kdyby tomu tak bylo, musím říct, že politický motiv je v mých očích slabším argumentem než objektivní potřeba regionů na posílení financování. To, že kraje peníze potřebují jako sůl, ví každý. Kdo se například projede po silnicích v jejich vlastnictví, které by častěji, než by se nám líbilo, mohly nést krycí název 50 odstínů šedi. Chci podtrhnout, že samotný záměr posílit financování krajů považuji za rozumný. Není mi ale jasné, proč spolu s kraji nedochází k navýšení také v případě obcí. Krajům stejně jako obcím byl snížen podíl na výnosu daně z přidané hodnoty v souvislosti se zaváděním druhého pilíře důchodové reformy. Osud tohoto pilíře všichni známe. Současná vláda jej prostě a jednoduše odpískala. Stávající systém se přežil, je zcela nemotivační, nespravedlivý, a proto je třeba ho reformovat.
Chápu iniciátory právě projednávané novely. Mediální humbuk kolem lesních školek, varovné zprávy o jejich možném zrušení tak vedly ke vzniku tlaku na zákonodárce, který dospěl k této novele. Opakovaně jsem se ptala na komisi i ve výboru jak předkladatelů, tak i zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, jakými pravidly se, v uvozovkách, dětské skupiny, které nebudou moci používat status právě dětské skupiny, budou řídit, podle čeho se budou kontrolovat hygienické podmínky, jaké vzdělání by měli splňovat pracovníci, kteří budou poskytovat péči o dítě a hlídání dětí. Budou muset mít alespoň čistý trestní rejstřík? Pane předsedající, prosím o klid.
Já prosím sněmovnu o klid. Pokud chcete diskutovat, tak mimo jednací sál.
Sami moc dobře víme, a jistě mi to kolegové dětští lékaři potvrdí, jak moc je dítě v tomto věku ovlivnitelné, jak lehce může dojít k poškození a dopadům na jeho vývoj. Nikdo mi bohužel nedal uspokojivou odpověď. Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí mi řekli, že tu vznikne černá díra. Samotné hlídací služby se budou řídit svými vlastními pravidly, tedy žádnými pravidly. Bohužel ne všichni jsou znalí a schopni ochránit svou rodinu. Tady asi nemusím dál rozebírat. Já se prostě obávám, aby to tak nedopadlo i s našimi dětmi. Schází mi v této republice jakákoliv koncepce péče o předškolní děti. Navrhuji, aby v co nejkratší době vznikla koncepce péče o dítě, kde by byly zahrnuty dětské skupiny, registrované, neregistrované, hlídací služby, chůvy, kde by byly stanoveny minimální standardy v oblasti vybavenosti, hygieny, vzdělávání pracovníků. Zároveň by mohla obsahovat vzory smluv pro rodiče, abychom prostě co nejvíce omezili riziko poškození dítěte a umožnili tak rodičům, aby se mohli v klidu věnovat své práci a zároveň si vybrat pro své dítě takovou péči, kterou považují za nejlepší nebo nejdostupnější. Považuji vznik takové koncepce za zásadní a pro Ministerstvo práce a sociálních věcí nejdůležitější v rozvoji péče o dítě. Věřím, že mé požadavky budou vyslyšeny. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, paní poslankyně.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, máme před sebou závěrečné projednávání novely zákona o dětské skupině. Jejím hlavním bodem je volitelná či dobrovolná registrace poskytovatele služeb. Novela se zabývá také otázkou uživatelů daňových benefitů.
Děkuji.
Krásné dopoledne, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Pan kolega přede mnou hovořil o signálu. A já si myslím, že v posledních týdnech a měsících jsme nevysílali dobré signály. Jsem přesvědčena, že máme právě teď příležitost alespoň částečně napravit ty pro mě negativní signály toho, že stát bude do všeho zasahovat. Protože nejsme to my zákonodárci, kteří máme zasahovat do života rodin, nejsme to my, kteří umíme stanovovat všechny oblasti našeho života a pravidla do všech oblastí našeho života. Ano, jsou to rodiče, kteří mají právo si stanovit formu péče pro své děti. A hlavně, tato zařízení již několik desítek let fungují, jsou tam tisíce dětí.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dnes se snažíme z dětských skupin udělat takové béčkové mateřské školky. To se mně osobně nelíbí.
A pane ministře, když vy se k tomu zákonu tak hrdě hlásíte, tak proč jste ho připomínkoval? Proč jste ho nepřipravoval vy? Skutečně je to tak, že Ministerstvo financí je servisní organizace Ministerstva zemědělství? Já chci říct panu předsedovi Votavovi - on tady momentálně není, ale určitě mu to vyřídíte. Mně je úplně jedno, kdo psal.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Radek Vondráček. Pane poslanče, prosím vaše dvě minuty. Po něm pan předseda Faltýnek.
Já jenom v reakci na pana Fialu a svůj střet zájmů. A byl to dobrý klient a dobře platící klient. A když to koupil Agrofert, tak jsem dostal padáka.
Děkuji panu poslanci Vondráčkovi.
Mně je fakt jedno, že vám dal Agrofert padáka. Vaše politické hnutí financuje Andrej Babiš jako majitel Agrofertu. Z tohoto zákona bude mít prospěch Agrofert a jeho majitel Andrej Babiš. To je flagrantní střet zájmů a vy jako advokát to prostě víte. To je mi skutečně líto, na tom fakt pravicová opozice žádnou zásluhu nemá, to snad uznáte.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa.
Dobré odpoledne, já vás také nezdržím.
Děkuji panu poslanci Chalupovi. Nejprve pan poslanec Laudát.
Tak teď je to jasné. Za prvé tady zaznělo, že jste politické hnutí, protože doteď jste pokřikovali po české krajině, že nejste politici. Já tedy nevím - vy jste řekli, že prostě dáte do pořádku zemi! Běžte to říct. Možná utekl nebo ho nevidím.
Děkuji panu poslanci Laudátovi. Pan poslanec Kalousek to stahuje, takže pan poslanec Benda. Po něm pan poslanec Fiedler a pan poslanec Korte, všechno faktické poznámky.
Vy jste kandidovali, jestli se nepletu, s heslem: Ano, bude líp! Pak váš předseda řekl, že jste si tedy nebyli jisti kdy. A teď mi sdělujete, že jste zapomněli lidem říct komu. Agrofertu!
S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler.
Děkuji za slovo. Tak vidím, že se nám tady z toho stává spíše ideologická debata než věcná debata nad tímto zákonem. To, že se tam z toho v tom článku také stává ideologická debata, píše se tam o Goebbelsovi a demagogických lhářích, to tady pominu. Sleva na spotřební dani je určena pro dopravce a distributory a pro konečné zákazníky, to znamená občany, kteří tankují na čerpacích stanicích biopaliva. Ale není tady řečeno to B. Že tady je garantován odbyt, který pravděpodobně se tedy děje s nějakým ziskem. A není tady řečeno ani to C, které je velmi podstatné pro mě jako člena rozpočtového výboru, že ta nevybraná spotřební daň bude v tom rozpočtu chybět.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Korte.
Akorát zapomněl voličům říci, že tím mínil, že jej chce řídit jako svoji firmu!
Děkuji panu poslanci Kortemu. S faktickou poznámkou pan poslanec Josef Hájek.
Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, pane předsedající. Jestli jsem to pochopil dobře, tak bych se s vámi podělil o to, jak jsem to pochopil já. To znamená, určitě pan Kalousek bude rozumět příkladu, který já zvolím, a to je výroba slivovice. Samozřejmě je otázka, jak dalece ty moje švestky, ty moje stromy, škodí životnímu prostředí.
Ještě posečkám chviličku, než se pan zpravodaj a pan ministr dostaví ke stolku zpravodajů. Samozřejmě mu nejdřív zjednám klid v sále, aby mohl své závěrečné slovo zpravodaje přednášet v prostředí odpovídajícím významu ústavního zákona.
Děkuji, pane předsedající. Já to vezmu opravdu jenom krátce. Tento zákon se nám zdá příliš měkký." Ale ono to je asi v pořádku.
Děkuji panu zpravodaji. Slovo má pan poslanec Zbyněk Stanjura s přednostním právem mimo rozpravu.
Děkuji za slovo. Není tady pan ministr. Řekl si svoje, neodpověděl na otázky, odešel. Není pravda, že občanští demokraté nechtějí bojovat proti karuselům. Je pravda, že se smějeme tomu, že pan Babiš to říká třikrát denně. Ale není pravda, že jsme proti boji s karusely. To prostě není pravda. Za druhé. Není pravda, že jsme proti boji s daňovými úniky. Na druhé straně je pravda, že jsme proti registračním pokladnám, protože to je jenom šikana, která žádné peníze nepřinese. A tam jsou ty největší úniky. A tam naopak vláda má naši podporu. My to víme, taky ho za to nekritizujeme.
Dvě faktické. První pan předseda Kalousek a potom paní poslankyně Semelová. Dvě minuty má paní poslankyně Semelová.
Dobré dopoledne, dobré ráno. Vážený pane Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, máte pravdu. - tak se zrušily jesle, protože škodí prý dítěti. Teď nám chybí. Pak se začaly rušit mateřské školy. Teď nám chybí a zavádíme dětské skupiny. Potom škodí zřejmě škola, tak zavedeme domácí vzdělávání. Škodí nám zdravotnictví, tak radši nebudeme dávat očkovat děti. Prosím vás, uvědomte si, že stát tady má tu roli, aby chránil právo dítěte, aby chránil zájem dítěte. Tak tady nezaměňujte pojmy!
Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v rozpravě. Není tomu tak. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Děkuji, pane předsedo. Sociální výbor jako garanční výbor projednal tento sněmovní tisk dne 18. března 2015 na své 22. schůzi a přijal toto usnesení.

Hlasování by proběhlo v následujícím pořadí. Za deváté bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.
Toto je návrh procedury, jak ji navrhuje garanční výbor a paní zpravodajka. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh postupu.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Ale prosím o klid! Prosím na místa a prosím o klid. Prosím stanovisko. Kdo je proti? Hlasování má číslo 129, přihlášeno je 169, pro 130, proti nikdo, tento návrh byl přijat. Prosím dál.

Děkuji panu poslanci Hájkovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura a pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Já se moc omlouvám panu kolegovi Hájkovi vaším prostřednictvím. Vy jste sice poslouchal, ale neporozuměl jste textu. Je mi to moc líto. Na takové úrovni se to ve výborech fakt projednávat nedá. Je to úplně jinak, je mi to moc líto.
Tím jsme ochotni se zabývat, nad tím nejsme ochotni si uplivnout a smést to ze stolu.
To byla zatím poslední faktická poznámka.
To, že z tohoto místa se běžně lže, já si myslím, že na to jsme si všichni zvykli, že to je standard této Poslanecké sněmovny. Tak já mu je prostřednictvím pana předsedajícího řeknu. A to proto, že si vůbec dovoluji k tomuto tématu vystoupit. Přesto si netroufám říci, že zemědělství rozumím. Zastavil bych se, vážení kolegové a kolegyně, krátce u pořadu Václava Moravce z 29. března. Já se omlouvám nepřítomnému panu předsedovi prostřednictvím pana předsedajícího, ale říkal tam jednu blbost za druhou! Vážené kolegyně, vážení kolegové, někteří z vás určitě absolvovali střední, nebo dokonce vysokou zemědělskou školu. Pokusím se to vysvětlit zjednodušeně. Plodina zlepšující stav půdy působí příznivě na reprodukci půdní úrodnosti. Plodina zhoršující zhoršuje stav půdy, čili stav půdy po sklizení této plodiny je horší, než v jakém stavu ji zanechala její předplodina. To pochopí student prvního ročníku střední zemědělské školy. Paní ředitelka Dobešová to vyučuje na Střední zemědělské škole v Benešově.